A myslím, že ten příběh ukáže, proč bychom měli manželství pro všechny přijmout co nejdříve. Adéla i Hana žily společně v malém domku na Praze-Suchdol. Celý život pracovaly v neziskovém sektoru, obě se vždy snažily pomáhat, kde jen to šlo. Hana byla dlouhá léta ředitelskou filmového lidskoprávního festivalu Jeden svět, který asi mnoho z vás zná. Adéla šla na podzim minulého roku k lékaři s problémy s dýcháním. Ihned zahájili léčbu, Adéla však v souvislosti s ní utrpěla sérii mrtvic, na základě kterých ochrnula.
V tomto případě jsou však oprávněni hlasovat pouze občané na území, kterého se změna má dotknout. No jo, ale samozřejmě ty úpravy jsou pak na té spolkové úrovni. Lidová iniciativa tedy také není na federální úrovni možná. Ale právě to referendum oni mají upraveno na té spolkové úrovni, na úrovni těch spolkových zemí. Takže tam jsou ta lidová hlasování neboli referendum upravena na té zemské úrovni, a to v právních řádech všech spolkových zemí. Úpravy v jednotlivých zemích jsou velmi rozdílné, jako například lze uvést Bavorsko a Braniborsko. Takže se podíváme na Bavorsko. Základy jsou dány v zemské ústavě, jejíž čl. 71 stanoví, že návrhy zákonů předkládá zemská vláda, poslanci zemského sněmu nebo lid, takzvaná lidová žádost. Návrh na povolení lidové žádosti se podává zemskému ministerstvu vnitra, stavebnictví a dopravy. Tady bych jenom dodal, že ty podpisy nemusí být ověřené. Ministerstvo lidovou žádost zveřejní a určí čtrnáctidenní lhůtu, ve které mohou voliči žádost podepsat. Obce stanoví místo a čas k podepisování žádosti. Podpis musí být vlastnoruční. Kdo na daném formuláři místopřísežně prohlásí, že se po celou dobu určenou k podepisování žádosti kvůli nemoci nemohl dostavit na místo určené k podpisu, může svou podporu žádosti na formuláři potvrdit a jím pověřená osoba tento formulář donese na místo určené k podepisování. Podpis nemusí být ověřený. K takové žádosti musí vyjádřit své stanovisko zemská vláda a postoupit ji s tímto zemskému sněmu. Pokud zemský sněm žádost odmítne, může k lidovému rozhodnutí předložit spolu s lidovou žádostí vlastní návrh zákona jako alternativu. Návrh zákona je schválen, pokud obdrží více hlasů "ano" než "ne", tedy prostou většinou. Takže tady k tomu přistupují skutečně demokraticky, tak jak navrhuje SPD. A to je ta změna ústavy, kterou tady taky tlačí paní ministryně Černochová z ODS, ministryně obrany a Fialova vláda. No a pod touto záminkou vlastně ohrožení bezpečnosti, jak tam nově teď chcete změnit tu ústavu, tak byste v podstatě mohli už zatáhnout Českou republiku do jakékoliv války. Takže to takhle není. Prostě my nechceme válku, my chceme mír. Je to ten švýcarský model v podstatě. A to samozřejmě náš návrh zákona o referendu umožňuje. To jsem taky tenkrát, když jsem to téma referenda přinesl do parlamentu jako první, že jo, už když jsem sem přišel, tak to bylo moje téma od začátku - referendum, prosadit demokracii. Právě proto začali ti rádoby demokrati říkat o mně, že jsem nedemokratický, a začali si protiřečit, protože se tak bojí referenda. Návrh na konání referenda musí obsahovat konkrétní otázku nebo otázky k téže věci, o níž se má v referendu rozhodnout. Ale to se týká třeba těch otázek, o kterých jsem hovořil. Že občané nejsou kompetentní prý, aby rozhodovali o nějaké otázce. Já s tím souhlasím, ano, má ji, občan je kompetentní, je to tak. Rozhodnutí v referendu je z tohoto pohledu přece jednodušší pro občana. Občané prostě jsou inteligentní a uměli by hlasovat v referendu a umí se dobře rozhodnout.
A ten Morawiecki má pravdu. Takže ještě jednou, pan Rakušan neříká pravdu. My jsme měli jinou pozici. A obává se, že migrantů bude s přicházejícím létem přibývat. Tady další článek: Pronásledování v Břeclavi. V autě bylo deset lidí, převaděč dostal pouta. Další: Konec cesty. Policisté je chytli u Javorníků. Ano, oni jdou do toho Německa, ale když to Německo je plné, tak za chvíli se stane co? Kam oni půjdou, když se to nezastaví? Pobodaná žena nezemřela díky pomoci lékařů. A to já nechci tady zkrátka. Sorry, musíme to říkat takhle, my máme naši kulturu, my máme náš způsob života a my jsme svrchovaná země. Takže je to fakt katastrofa. Věřte mi, že já jsem tomu věnoval strašně moc energie. Vy jste normálně dovolili v rámci předsednictví tuhle legislativu. To se nikdy nemělo stát. Evropská rada za nás - my jsme to nedovolili, ale když ten Brusel viděl, že jim jdete na ruku, že... Tak já nevím, jestli vás tady podvedli znovu, nebo je to strategie, že ti Piráti to nadiktovali Rakušanovi. Já tomu nerozumím. Nerozumím tomu. Je to peklo. Je to velký problém.
Děkuji. Jenom ujištění k názvu toho bodu - zrušení migračního paktu ČR? A jako další je zde přihlášen s přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Prosím.
A jako první bod svého programu, paní předsedající, mám návrh na odstoupení od migračního paktu Evropské unie, který podepsal, nebo schválil pan ministr vnitra. Takže já se ve svém vystoupení k takříkajíc prvoinstančnímu schválení změn migrační a azylové politiky na úrovni Evropské unie budu, jak to tady dělám velmi často, držet faktů, konkrétních informací, citací a čistého popisu nejrůznějších souvislostí této záležitosti. A udělám to proto, že jsem viděl několikrát v televizích, jak se pan ministr vnitra prsí nad tím, jak dotáhl skvělou dohodu. Zdůrazňuji také, že v této věci nejde o žádné teoretické floskule a nezávazné politické proklamace, ale o závaznou a vynutitelnou unijní legislativu, o změnu klíčových právních předpisů v oblasti azylu a migrace na úrovni Evropské unie, a tím samozřejmě i pro všechny její členské státy. Nezvládnete to. A my jsme vám to říkali, že to nezvládnete. A německá vláda po mnoha, mnoha letech skončila i v deficitu státního rozpočtu. Je to jednak jak obrovské bezpečnostní riziko, tak samozřejmě je to i velká, obrovská finanční zátěž. Takže ještě jednou řeknu to slovní spojení: budou povinny aplikovat. A o čem se moc nehovoří? Dosud je tato problematika výsostnou kompetencí členských zemí a jejich národního azylového práva. A to jsme přece chtěli, abychom si my sami mohli rozhodovat, kdo u nás bude žít a za jakých podmínek. A je to tak správně. A to je jediná pro nás představitelná a přijatelná možnost, která se právě teď změní.
To znamená, ta situace je tam skutečně taková, že zákon o referendu mají, ale mají tak vysoký počet podpisů pro svolání referenda a tak vysoké kvorum účasti u toho referenda, nadpoloviční většina oprávněných voličů, že tam žádné referendum neplatilo. Protože to je opravdu neuvěřitelný. Takhle, z mého pohledu samozřejmě jako že prosazujeme tu přímou demokracii, aby byla zavedena tady na té celostátní úrovni, tak samozřejmě je lepší aspoň nějaký zákon o referendu než žádný. No to určitě, to v každém případě. Ano, jeden člověk může zvolit senátora. A to já říkám, to je v pořádku, tak to prostě je. Ale najednou u referenda chcete vysoké kvorum. To opravdu nemá logiku, protože ten hlas toho občana má přece úplně stejnou váhu, ať je v jakékoliv situaci. Takhle to vidíme i my a také to tak navrhuji mimochodem. Je rozlišováno mezi referendem obligatorním a fakultativním, ke kterému se vztahují níže uvedené informace, které uvedu. Ale 100 000 podpisů - Česká republika má čtvrtinu obyvatel než Polsko. Je to potřeba vidět v celkovém kontextu. To byl správný demokratický návrh. A říkali to tak, že jak my tady ještě stojíme peníze.
Já mám několik bodů. Prosím vás, ve Francii zatím Macron už má dva projekty. Takže já mám z toho špatný pocit, paní ministryně. A víte proč? Tam jsou asi nějaké kšefty. Ale já si myslím, že je to úplné blbý nápad dělat to v Plzni, protože my máme plnou zaměstnanost - nebo jak to mám říct? Ano, byla doba pobídky, stříhaly se pásky a tak dále. Nemáme. Státní exekutory určitě podpoříme. Já jsem vždycky říkal, že stát má dělat insourcing, že to má dělat jako firmy. Příspěvek na péči není problém. Mimochodem, tu smlouvu má Rumunsko od roku 2005, takže 18 let. Takže si to může každý ověřit, že tady žádné základny ani vojáci nebudou. Je to smlouva. Maďarsko má tu smlouvu, Viktor Orbán, největší zlo Evropy, jak to mainstream říká. Co říká pan Morawiecki? Nelze podporovat organizace, které se věnují pašování lidí, nelze podporovat ani teroristické organizace. Některé nevládní organizace byly takto odhalené. Nesouhlasíme se žádnými kvótami a počty migrantů, které je třeba přijmout. EU se musí soustředit na vnější ochranu. Hovořili jsme o klimatické politice, a tak dále. Já si myslím, že to je absolutní katastrofa, co se stalo. Takže pan premiér Fiala řekl: Uprchlické kvóty nejsou řešením, nefungují, nemohou. Já se k tomu vrátím v tom dalším bodě. Říká, že chce na to celostátní referendum. Chovanec odsouhlasil ty kvóty, a když se vrátil, tak jsme byli proti. Dokonce nás potom žalovali, ano, a vyhráli jsme to. Nedovolili jsme tu legislativu nikým nevolenými komisaři. A teď zkrátka je to problém. Vy vůbec nerozumíte tomu, co je svrchovanost, co je to místo, kde sedí pan premiér Fiala vedle Macrona, a teď nevím, jak se jmenuje ten nový švédský premiér. Takže teď mám další bod, který je absolutně zásadní pro budoucnost a svrchovanost České republiky. Já mám z toho velký strach, protože když poslouchám toho vašeho nového ministra, který je tam úplně na prd - proč ho tam má vůbec? Jako nezvládli jste ho. Vypadlo z toho peklo - euro, emise, spalovací motory, všechno jste pokazili.
Ale těch bodů tady mám ještě hodně, takže je potřeba samozřejmě to všechno probrat a všechno zdůvodnit v souladu s jednacím řádem Sněmovny, proč a co navrhuji a proč a co navrhuje SPD. A už tady zase slyším paní Pekarovou, která by určitě v té chvíli říkala, paní Pekarová Adamová by řekla: to jsou extremisté. To je prostě úplně šílená arogance. Šílená arogance, co předvádí tahleta paní prostě. Takže - fotka je zveřejněná, samozřejmě, všichni jsme to viděli. No, jako tak - je to opravdu děsný, ale začínáme být evidentně světoví i v těchto parametrech. A říkám to tak, jak to je. Já s nimi souhlasím. To je děs. To je šílený úplně. Lidová iniciativa, tedy to referendum, musí obsahovat odůvodněné znění návrhu zákona nebo jiného návrhu. Lidová iniciativa se předkládá zemskému sněmu. Oni tam nepíšou číslo občanského průkazu, nepíšou tam rodné číslo. Ne, ODS, to bylo jinak. ODS, ten se fotil - Petr Fiala se fotil s Berndem Posseltem, ano. Ale jezdí tam KDU-ČSL, tam jezdí pravidelně, tam se klaníte landsmanšaftu. Ano, pamatuji, poslanec Korte například tam byl, Daniel Korte. Takže samozřejmě člověk by čekal, že se tam také zároveň přiučíte o demokracii. Ale to vás nezajímá, vás tam zajímá pouze landsmanšaft, který zpochybňuje Benešovy dekrety. To můžou udělat jenom kolaboranti. No ale pojďme k tomu Braniborsku. Pokud zemský sněm do čtyř měsíců přijme nezměněné znění lidové iniciativy, nepřistoupí se k lidové žádosti. Žádost je zveřejněna spolu se jmény a adresami zástupců lidové iniciativy a je určena šestiměsíční lhůta k jejímu podepisování. To může být provedeno dvěma způsoby: buď na určeném místě, nebo korespondenčně. Při podpisu na určeném místě se musí osoba dostatečně prokázat. Podporu žádosti je navíc možné učinit i před starostou, notářem nebo jiným zmocněným místem.
Maďarský premiér Viktor Orbán dokonce prohlásil, že Evropská unie chce do jeho země umístit prostřednictvím nové úpravy azylové politiky migranty silou. Brusel zneužívá pravomoci. Chtějí umístit migranty do Maďarska silou. To je nepřijatelné. Chtějí nuceně z Maďarska udělat zemi migrantů, řekl premiér Orbán prostřednictvím svého mluvčího Zoltána Kovácse. Tak z toho mám pocit, že asi polský premiér a maďarský premiér četli jinou dohodu, jiný migrační pakt než náš ministr vnitra. Ale náš ministr vnitra řekl, že je to skvělá věc a že samozřejmě z toho plyne mnoho, mnoho výhod pro Českou republiku, což samozřejmě není pravda. Není to skvělé. Nyní jde o kvótu aktuálních žádostí o azyl v dané zemi, po jejímž překročení mohou být ilegální migranti přemístěni do jiné členské země, anebo za ně tyto jiné členské země budou platit. Takže hovořit v souvislosti s hlasováním pana Rakušana pro tuto dohodu o migračních kvótách je zcela věcné, přiléhavé a legitimní. Nebo chce někdo z přítomných obvinit polského premiéra ze lži? Nedopusťme, aby pašeráci lidí diktovali podmínky Evropské unii. To řekl také polský premiér a já to naprosto podepisuji. V souvislosti s hlasovacím podrazem našeho ministra vnitra na partnery Visegrádské čtyřky jsem se zmínil o takzvané blokační menšině v rámci orgánů Evropské unie. Jedná se o počet hlasů potřebných pro zablokování jakéhokoliv návrhu v příslušné oborové radě ministrů Evropské unie, která finálně schvaluje závaznou unijní legislativu. Podoba této blokační menšiny může být vnitřně flexibilní, přičemž vždy musí splňovat dvě základní podmínky. Takže záleží skutečně na každém hlasu, v tomto případě na postoji každého členského státu. Proto je tak zásadní, jak bude hlasovat Česká republika. A při finálním hlasování mohou být poměry pro zablokování normy ještě příznivější, protože jednak do té doby v některých členských státech proběhnou volby, po nichž se mohou do vlád těchto zemí dostat protiimigrační strany, a jinde mohou současné vlády pod tlakem opozice či veřejnosti změnit názor. Pokud by se blokační menšina neposkládala pouze proto, že by se k ní nepřipojila Česká republika, byla by to naprostá tragédie, která by nás na evropské scéně natrvalo poškodila a hlavně by poškodila český stát a jeho občany současné, ale i budoucí generace. Počkejte si, až vyhrajete volby a pak to klidně změňte. Ano, do jisté míry je to pravda. My jsme třeba také férově panu ministru Jurečkovi při našich vzájemných jednáních o důchodové reformě řekli, které její součásti zrušíme poté, až budeme mít vládní zodpovědnost. Kolegové, pokud jednou projde, už nikdo z nás nikdy to nezmění. To tu s námi prostě bude napořád. To není jednořadové hlasování. Nebyly součástí vašich volebních programů. Nebyly konzultovány s opozicí. Nebyly konzultovány s občany. A mimochodem na škodu by nebyla v obou případech ani konzultace s Ústavním soudem, jelikož se nepochybně jedná o výrazné omezení naší státní suverenity a mohou zde být i další kolize s českou ústavou. To znamená, tady přece není důvod, a to říkám za vaši vládu, aby rozhodovali o něčem lidé, když potřebujete rozhodnout vy a vaši partneři v Bruselu a ve Washingtonu. Dámy a pánové, vláda Petra Fialy nemá absolutně žádné právo vystavit české občany rizikům přijímání ilegálních migrantů, jejichž negativní až brutální dopady dobře známe ze západní a jižní Evropy, ani prohlubovat drastický státní dluh trvalým placením výpalného za to, že k nám ilegální migranti z jiných států umísťováni nebudou. Prostě na to nemáme. Obrazně řečeno, nemáte právo na našich občanech a na naší zemi testovat pravdivost výroku legendárního italského básníka Danteho, který zní, že "cesta do ráje začíná v pekle". Pokud tato změna unijní migrační politiky bude přece jenom i vaším přičiněním definitivně schválena a uvedena do praxe, je to i jednoznačný důvod k okamžitému odchodu České republiky z Evropské unie.
Jsme tady jediní. Jsme tady v parlamentu jediní. Pokud by referendem přijaté rozhodnutí bylo rozhodnutím pouze dočasným, zapříčinilo by to v konečném důsledku nutnost opakování referenda a projev vůle občanů v každém volebním období. Každá snaha otupit občany České republiky v jejich aktivním výkonu práva podílu na státní moci je zcela nepřípustná. Vám už tak teče do bot, že už takovýmhle způsobem to prostě převracíte všechno. A ještě to papouškujou i některá provládní média, což je úplně... A na to my se soustředíme. Takže ta minimálně tříletá doba se v tomto ohledu jeví jako přiměřená. Tak to už jsem tady naznačoval. Teď se pojďme podívat k té části druhé té naší novely ústavy. A pojďme se podívat dál.